Takže to by byl první návrh. A protože příští týden je výborový, tak by to mohlo být na tom výborovém týdnu. Takže bych si dovolila navrhnout tato dvě doprovodná usnesení a zda by bylo možné o těchto usneseních hlasovat o každém samostatně.
Kolegyně a kolegové, chci se zeptat, zda ještě někdo další chce vystoupit v podrobné rozpravě? Nikoho nevidím, v tom případě končím podrobnou rozpravu.
Měl byste chvilinku na mě, prosím? Já jsem se zajímal o to, jakým způsobem, protože, jak už jsem říkal, jsem obyvatel Malešic, jakým způsobem bude zabezpečen pořádek v tom táboře a v okolí, bezpečnost, hygiena, sanitace, co to všechno bude stát, a samozřejmě, z jakého rozpočtu se to všechno zaplatí. A to, co bude zajímat všechny obyvatele Malešic, jak dlouho tam ten tábor hodláte provozovat.
Já vám děkuji, pane poslanče.
Já děkuji moc, pane předsedající.
Děkuji i za dodržení času. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Pavel Žáček.
Já už jsem podepsal usnesení, na kterém, jak jsme všichni odhlasovali, je tento bod zařazen.
Já vám také děkuji. Žádnou další faktickou poznámku neeviduji, budeme tedy pokračovat v obecné rozpravě v rámci řádných přihlášek. Nyní tedy vystoupí pan poslanec Jaroslav Bašta a připraví se paní poslankyně Marie Pošarová.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěl bych obrátit vaši pozornost na to, o čem vypovídají publikované statistiky. Na druhé straně, ve všech úřadech, které zacházejí s penězi, existují přesné statistiky. Asi nebudu daleko od pravdy, když na základě těchto čísel odhadnu, že 20 % běženců provozuje zdravotní a zřejmě i sociální turistiku. Lidé, kteří se takto chovají, poškozují pověst těch, kdo naši pomoc opravdu potřebují. A konečně od vlády očekávám, že se i k ukrajinským válečným uprchlíkům bude chovat jako ke svým občanům, tedy každou sociální dávku bude pečlivě a adresně evidovat a vezme také v úvahu jejich sociální poměry.
Jako další vystoupí paní poslankyně Marie Pošarová, připraví se pan poslanec Patrik Nacher.
Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, již pár dní po vypuknutí uprchlické vlny v důsledku válečného konfliktu na Ukrajině jsem interpelovala ministra vnitra Víta Rakušana v souvislosti s některými systémovými chybami a nejasnostmi v systému přijímání a pomoci těmto uprchlíkům. Na základě jakých původních osobních dokladů je registrace prováděna? Jak probíhá v případě, když uprchlík, žadatel o registraci žádné osobní doklady nemá? Probíhá, a jak, ověřování údajů, které o sobě sdělují uprchlíci, kteří osobní doklady při žádosti o registraci nemají? Probíhá, a jak, ověřování pravosti předložených dokladů, například ověření toho, zda tyto doklady skutečně patří tomu, kdo je předkládá? Lze vyloučit situaci, že nemůže dojít k vydání více dokladů o registraci jedné osobě? Vláda to ignorovala a naše obavy se v plné míře potvrdily. Moje další dotazy na ministra Rakušana byly tyto: Můžete konstatovat, že systém registrací a této sociální pomoci, mám na mysli onu humanitární dávku, je důsledně zabezpečen proti možným podvodům a proti jeho zneužití?
My jim poskytneme všechny ty věci. Primárně chybí systém, který by přesuny podchytil. Je to prostě asi lidská... Opět lex Ukrajina se na to snaží nějakým způsobem reagovat. Riziko zde bylo identifikováno, mám tady poznámku, již daleko dříve než tedy vůbec na základě lex Ukrajina nám takto vyhřezlo. Co s tím? Neznámý počet vyskytujících se státních příslušníků Ukrajiny na území České republiky.
Takže prosím tyto dva body, aby se předřadily, a to hned na začátek této schůze.
Prosím, máte slovo.
Já jsem tady o tom mluvil konzistentně od ledna nebo od února, kdy se to snažím tady zařadit. Dělám tady reklamu i projektu městské části Praha 1, kde my nemáme starostu, máte ho tam vy, s názvem Chci se v klidu vyspat. Vítám zde zpravodaje tohoto tisku, který mimochodem už tady jednou zařazen byl, pak byl přerušen, tak to pojďme prosím dokončit. A jak jsem řekl při příchodu kolegy Vojty Munzara, je to jeden ze čtyř kroků. Já vás o to opětovně žádám, jako jsme v minulém volebním období řešili třeba problematiku směnáren nebo taxislužby, která se také týkala pouze Prahy, ale museli jsme to řešit na úrovni zákona. Kam bych to zařadil? Zařadil bych to tak, aby to mělo nějakou logiku, a to zítra na pevný čas na 13 hodin. Ve 12 hodin je tam to milostivé léto 2, já předpokládám, že nezabere víc než hodinu. A na 13. hodinu bych zařadil tisk 41, novela živnostenského zákona z dílny hlavního města Prahy. Děkuji za vaši pozornost.
Děkuji, pane poslanče. Nyní je přihlášen pan poslanec Robert Králíček a poté Radek Vondráček.
Vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové. Jedná se o vládní novelu zákona o kybernetické bezpečnosti. Jak jsem si přečetl na Twitteru pana ministra Šalomouna, on si postěžoval, že mu chudákovi zbyla spousta evropských implementací. Za posledního půl roku s tím neudělali vůbec nic.
Děkuji, pane poslanče. A nyní je přihlášen poslanec Radek Vondráček.
Navážu na kolegu Králíčka: Co by to bylo za načítání programu, kdyby nepřišel Vondráček s něčím o svobodě slova? Navrhuji zařadit nový bod, který by se jmenoval Minule jsem zkoušel být do pěti minut, nepodařilo se mi to. Já jsem v této otázce vystupoval 26. dubna a navrhoval bod, 27. dubna, navrhoval jsem mimořádný bod.
a bod 8, sněmovní tisk 107, vládní návrh zákona o dozoru nad trhem s výrobky; Čtvrtek 2. června: vzhledem k tomu, že bod 140, odpovědi členů vlády na písemné interpelace, není k dnešnímu dni ke 14. hodině naplněn, nebudeme se jím zabývat. Dále se navrhuje v 10 hodin zařadit pevně nový bod, a to sněmovní tisk 225, novela energetického zákona, zkrácené jednání. To je z mé strany vše. Vyslechli jsme si tedy návrh z grémia a nyní prosím, paní poslankyně a páni poslanci, abyste se k návrhu pořadu vyjádřili i vy. Ano, pane předsedo, klid zajistíme. Vážené kolegyně, vážení kolegové, prosím o klid. Ještě jednou prosím o klid. Děkuji, páni poslanci a paní poslankyně. Prosím, máte slovo.
Vážené dámy a pánové, já bych chtěl jménem poslaneckého klubu SPD navrhnout nové body na program schůze Poslanecké sněmovny a jako první bod dnešní schůze Poslanecké sněmovny bych navrhl bod s názvem Vláda Petra Fialy je lhostejná k chudnutí občanů.
Děkuji, pane poslanče.
Tak co se pak stane? Ten člověk přijde na úřad práce a stane se standardním člověkem, který nemůže sehnat práci, nemůže být zaměstnán, bude dál státním pojištěncem, pouze v jiném režimu, ne v tomto režimu, který definuje lex Ukrajina. Je potřeba pouze dát dostatečně dlouhé období. A teď máme 31. května, pokud se nepletu, jestli má květen 31 dnů, a moje hodinky to ukazují dobře. Jmenovala se Československo a zaútočil na ni jiný blázen, jmenoval se Adolf Hitler. Proto bych rád, aby to přechodné období trvalo řekněme dva, tři měsíce. Vždycky mně půjde, už jenom kvůli tomu, že jsem lékař, o to, aby se kvalita péče zlepšovala a aby se, pokud to půjde jenom trošičku, zvyšovala dostupnost péče v některých oborech, jako je pediatrie, praktičtí lékaři. Oni jsou ti, kteří navrhují řešení. Navrhli řešení a my teď vrhneme všechny naše peníze do vzdělávacích programů praktických lékařů a pediatrů tak, abychom jich co nejvíce vychovali nejenom v letošním roce, ale v následujících letech, ta situace se bude postupně zlepšovat. Ono to souvisí zase s ukrajinskými uprchlíky. Pokud bude dostupná stomatologická péče pro ukrajinské uprchlíky, jsem si stoprocentně jistý, že bude dostupná i pro české občany. Je bezesporu možné a jisté, že musíme poskytnout maximální péči jak uprchlíkům, tak českým občanům a nemůžeme mezi nimi dělat rozdíly. Nemůžeme zhoršit dostupnost péče pro české děti, pro české maminky, naopak. Jsem velmi rád, že ta debata je konstruktivní, jsem velmi rád, že ta debata je rozumná, a jsem velmi otevřený podpořit jakýkoli rozumný pozměňovací návrh.
Dámy a pánové, já to maximálně zkrátím. První bod se týká Prahy a té relokace. Já to tady říkám úplně bez ohledu na to, jestli jsem tady opoziční poslanec a opoziční zastupitel v Praze, nebo nikoli.
Vláda v podstatě toto dodnes nepotvrdila ani nevyvrátila. Psal někdo nějaký dopis? Zatímco já tady hovořím v Poslanecké sněmovně, tak to má svůj vlastní vývoj. Následuje citace pana Klímy: "Vůbec nikdo se se mnou nespojil," reagoval Klíma na dotaz, zda spolupráce probíhá. Samotného ho překvapilo, že operátoři v blokacích pokračují. Moje poslední informace byla, že blokace bude trvat do 25. dubna s tím, že nyní se bude dalšímu postupu věnovat. Jaká je politická odpovědnost vlády a možná právní odpovědnost některých orgánů státu a státních úředníků za jejich kroky a výroky? Jaké jsou možné právní důsledky včetně odpovědnosti státu za škodu vzniklou nesprávným úředním postupem? Jaká je odpovědnost v rovině trestního práva nebo možného zneužití pravomoci úřední osoby, ať už úmyslné, nebo nedbalostní? Tady totiž - já už jsem to říkal, ty články - ústava, ale i listinná, ony tam hovoří stejně, že veřejná moc nemůže činit nic, co zákon výslovně neumožňuje. A kde jsou tedy ty kompetence vlády, že mohou doporučovat nebo přímo přikazovat a zakazovat, které informační servery v České republice mohou být spuštěny a které ne? Jaké jsou konkrétní výstupy činnosti pana zmocněnce? Kde se s nimi můžeme seznámit? Jak byl zapojen do té kauzy blokování dezinfoserverů? Jak participuje na přípravě nové legislativy? Zajímal by mě soulad se zákonem o zadávání veřejných zakázek, s rozpočtovými pravidly, jak prakticky to má probíhat nebo jak to bude probíhat? A kde je tedy nějaký střet zájmů? Protože mediálně působil v minulosti, působí i v současnosti? Jakým způsobem zajišťuje zmocněnec podporu činnosti neziskových organizací? Jde rovněž o finanční podporu od státu směrem k těmto neziskovkám. Jaká je konkrétní role zmocněnce při takovém procesu? Kde jsou dostupné informace o takové podpoře státu - vymezení subjektu podpory, vymezeni předmětu podpory, způsob výběru podpořených projektů a subjektů, kdo uzavírá jménem státu příslušné smlouvy a jaké jsou jejich podmínky? To je pořád na vodě. A já už jsem unavený z toho, že se všechno dozvídám z médií. Tak to je zatím všechno, co jsem se na půdě Parlamentu dozvěděl. Já vám všem děkuji za případnou podporu tohoto bodu. Děkuji za pozornost.
A navrhujete co tedy?
Tak bude jako první. Děkuji.
A nyní s přednostním právem paní předsedkyně Schillerová. Prosím, máte slovo.
Proč o tom mluvím? Protože tyto dotazy nebyly samoúčelné. Vycházely z podnětů, které jsem měla z terénu z mého volebního kraje, z prostředí cizinecké policie, krajského úřadu, místních samospráv, z úřadu práce a tak dále. Zkrácení lhůty na oznámení přihlášení se k pobytu, zpřísnění vyplácení humanitárních dávek až po jejich úplné odebrání těm uprchlíkům, kterým stát platí ubytování a stravování - to všechno byly podněty a návrhy SPD hned na začátku krize.
Nyní s přednostním právem je přihlášen pan ministr Válek.
Dámy a pánové, já bych si dovolil - pokud se mi podaří načíst můj obličej , což se povedlo - říct, co je to vlastně státní pojištěnec. Na rozdíl od drtivé většiny zemí na světě nemáme spořicí účty. To znamená, my si vlastně neděláme to, co se dělá v řadě pojištění, že si část pojištění ukládáme na účet a pak ho čerpáme, ale to, co se v tom roce vybere, to se v tom roce utratí. To znamená, za všechny seniory, za všechny důchodce platí pojištění stát, za všechny neopatřené děti platí pojištění stát. Státní pojištěnec je něco, co je zcela unikátní a nezná to většina pojišťovacích systémů na světě, možná žádný pojišťovací systém. Je to unikátní řešení v České republice. A my teď pomocí lex Ukrajina definujeme tu dobu, po kterou jsou státní pojištěnci. To, že se nákupy vakcín nakupovaly společně, bylo nesmírnou výhodou pro země, jako je Česká republika, a my jsme na tom vydělali, velmi jsme na tom vydělali. My teď omezujeme tuto garanci na nějaký čas a bavíme se o 180 dnech. A já jsem připraven diskutovat o případném zkrácení, o tom se můžeme bavit, ale musíme dát pozor na jednu věc v případě zkrácení. To není možné. O kom se bavíme: my se nebavíme o dětech, protože děti budou státní pojištěnci, ať se děje, co se děje, my se nebavíme o seniorech, o důchodcích, pokud takoví jsou, nebavíme se o invalidech, nebavíme se o těch, co se starají o děti mladší dvou let. Jak jsem četl, to jsou státní pojištěnci tak jako tak podle české legislativy. pokud se starají o jedno dítě starší dvou let, už do té kategorie nepatří. Upozornil bych, že 180 dnů je jakýsi standard v Evropě, který teď řada zemí přijala, ale rozumím tomu, že je dobře, aby měli možnost co nejdříve nastoupit do práce. Já bych velmi nerad, aby se stalo jakýmkoliv způsobem, že kterýkoliv z těch ukrajinských uprchlíků se dostane do svízelné situace a nebude mu poskytnuta zdravotní péče. A já chápu, a chápu velmi intenzivně, námitky různých neziskových organizací a jejich obavy, a to bych chtěl rozptýlit. Opravdu myslí na každého, kdo potřebuje akutní péči, a akutní péče je definována široce. Ne, nebude, tyto případy dokážeme individuálně řešit. Můžete mně říct: Dobře, co ta maminka, která bude mít - a tady to v diskusi padlo - částečný úvazek?
Jak zpětně budeme toto ověřovat? Je to velice těžká a složitá otázka. Opět z personálních dotací, to znamená, potřebují na to lidi. Ukrajinská strana zrušila - nebo prezident Zelenskyj zrušil - cla na dovoz vozidel, vyplácí se dneska vozidla převážet na území Ukrajiny. Válka bude pravděpodobně dlouhá. Dneska už je z toho vleklý konflikt, tam to nemá prakticky řešení. Je třeba si toto otevřeně říci a lidé na to začínají upozorňovat, protože zjišťují, že pro ně finanční prostředky nemáme a pro Ukrajince finanční prostředky máme. Samo Ministerstvo vnitra říká: "Riziko legalizace pobytu, u kterých není důvod zavedení SIS, zápis SIS proveden jiným státem." I tady ten materiál o tom hovořil. Další bod: Zvýšená administrativní činnost a následné riziko nelegálního pobytu po ukončení dočasné ochrany. Ukrajinský státní občan je klasický třetizemec. Je to také částečně odpovězeno na to, jak tady někdo říkal, že ti lidé se rozmýšlí, jestli tady zůstanou, nezůstanou a tak dále. Je to obdobná situace, analogická s rozpadem Svazové federativní republiky Jugoslávie, kdy prakticky stejné problémy jsme řešili v té době. Věřte mi, že vím, o čem hovořím, protože v té době opravdu jsme řešili prakticky totožné problémy. Navýšení početních sil a prostředků.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 25. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Organizační výbor Poslanecké sněmovny stanovil návrh pořadu 25. schůze dne 19. května tohoto roku. Nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Není tomu tak. Návrh byl přijat. Otevírám rozpravu. Přistoupíme k hlasování. Nejdříve vás seznámím s návrhy, na kterých se shodlo dnešní grémium. Navrhujeme: Zařadit do pořadu 25. schůze nový bod, a to návrh zákona, který byl předložen v souvislosti s vyhlášením stavu legislativní nouze.
Pane poslanče, děkuji. Pane poslanče Letocho, máte slovo.
Dobrý den, dámy a pánové, pane předsedající, vážení ministři, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Dovolte mi reagovat na tento příspěvek. Já bych se tedy taky trošku zamyslel. Ono je to totiž velmi těžko se vžít do role Ukrajinců, kteří již od 24. února žijí vlastně v nejistotě. Takže chtít po Ukrajincích, aby to samé, co Češi kolikrát nezvládají za půl roku, zvládli za dva nebo za tři měsíce, to se mi zdá tedy velmi ambiciózní.
Dámy a pánové, dovolte mi, abych také krátce zareagoval na návrh pana kolegy poslance Brázdila. Proto z mého pohledu ty dva měsíce jsou naprosto nepřípustné.
Pokud už porovnáváme české a ukrajinské občany, tak u těch českých vy máte možnost to změnit. Jste ve vládě, máte na to tu moc.
Další s faktickou paní poslankyně Berenika Peštová.
Já si vážím každé práce. To není o tom, že je nějaká práce podřadná anebo nepodřadná. A opravdu to nejsou problémy, které se dají vyřešit, a víme to moc dobře. Já jsem pouze jenom zareagovala. A potom další věc je - my vlastně ani nevíme, kdo tady je nebo kolik jich tady je. To je ten problém, kolem kterého se to tady stále točí, a snaží se ho každý pojmenovat. Prostě nikdo nevíme, kolik jich tady ve skutečnosti je.
Pan poslanec Novák nechce využít faktickou poznámku, tak následuje pan poslanec Lang.
Jsem rád, že jeden z předřečníků nám sdělil, že hnutí ANO mělo jednoho ministra vnitra - ano, byl to úspěšný ministr vnitra v té jinak poměrně zvláštní situaci. Hnutí ANO nemělo rezort Ministerstva vnitra, byli jsme menšinová vláda, byla tam určitá míra kompromisů a více k tomu zmiňovat nebudu.
Děkuji za slovo. Starostové, hejtmani, hasiči, policisté, záchranáři, zdravotníci, a především občané, kteří poskytli ubytování, poskytli finanční prostředky, poskytli humanitární pomoc. Ano, a ti si zaslouží to poděkování. Ale teď přichází ten adaptační, integrační proces, který musí mít v ruce vláda, potažmo ministr vnitra, který je národním koordinátorem, a já v současné chvíli vidím, že je v tom chaos, je v tom nepřehlednost, nikdo nemá informace. Běžte mezi lidi, tak se těch lidí zeptejte, zeptejte se těch starostů.